Já mám samozřejmě připraveny příspěvky do této rozpravy, nicméně vzhledem k tomu, že na minulém jednání Sněmovny byly vzneseny poznámky v tom slova smyslu, že bychom nejdříve měli projednat další interpelace poslanců, tak já navrhuji přerušení této interpelace do projednání ostatních písemných interpelací zařazených na tuto schůzi, s výjimkou těch, které byly přerušeny.
Dobře, děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Tak to je přečtení omluvy. Byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a tedy ptám se paní poslankyně, jaký dává návrh. Byla také přerušena do přítomnosti předsedy vlády. A tady se paní kolegyně Richterová hlásí do rozpravy i v době nepřítomnosti předsedy vlády, je to její právo. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já chci jen upozornit, že o problematice předchozí interpelace jsem tady hovořila, vysvětlovala jsem, proč to je pouze v kompetenci předsedy vlády. Jde o nařízení vlády, komplexní průřezovou agendu, něco, co nelze rozhodnout jedním ministerstvem, je to na celé vládě. No a ve skutečnosti úplně to samé je tato interpelace. Pan předseda vlády by nám měl vysvětlit, jak zajistí, že se dohodnou ministerstva pro místní rozvoj, pro práci a sociální věci, že se zajistí skutečně komplexní přístup k bydlení v této zemi. Protože tady pan předseda vlády opět není, nemohu s ním o tomhle diskutovat. Jenom chci upozornit, že jde o něco, co si vláda sama vytyčila ve svém programovém prohlášení, a nic se v tom neděje.
V tom případě budeme projednávat tyto interpelace, které jsem vyjmenoval, a ty, které propadají... A otevírám rozpravu. Máte slovo. Potom budu muset ukončit tento bod. Máte slovo, pane poslanče.
Myslím, že je to docela symbolické k té debatě, kterou vedeme. Není to příjemný čtvrtek. Samozřejmě, já chápu premiéra, že má náročný program, zahraniční program, to já respektuji.
Tak já jsem tolerance sama, ale nemohu být tolerantní k zákonu o jednacím řádu. Takže se nezlobte, ale podle zákona o jednacím řádu v 11 hodin musím skončit odpovědi na písemné interpelace, tak vás požádám, abyste se posadil, a budete první ve vystoupení, až budeme pokračovat.
Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům. Připomínám, že jde o bod 191, sněmovní tisk 444, Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018; bod 246, Informace ministra zemědělství, ministra životního prostředí o řešení kůrovcové kalamity; bod 250, Zpráva ministra zemědělství o řešení krize v lesnictví v souvislosti s kůrovcem, a bod 256, Informace vlády České republiky o zabezpečení dostatečných kapacit předškolního a školního vzdělávání včetně jejich financování. Odpoledne se budeme věnovat bodu 258, což jsou ústní interpelace.
Ukažte mi nějakou naši interpelaci, která nebyla konkrétní a kterou by někdo mohl označit za žvanírnu.
Pan předseda Jakub Michálek s přednostním právem.
A pokud premiér nenaslouchá, nemůžeme hájit zájmy občanů. A ještě jedna podstatná poznámka. To je samozřejmě naprostá pravda. Není možné s tím polemizovat. Ale rozhodně to neznamená, že by předseda vlády měl nějakou kompetenci nechodit na jednání Poslanecké sněmovny. A když jsem mluvil o mimořádné schůzi, mluvil jsem o článku 38 Ústavy České republiky, podle kterého je člen vlády povinen se osobně dostavit na schůzi Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení.
Nejprve dovolte, abych mezi námi přivítal nově zvoleného veřejného ochránce práv pana Stanislava Křečka, který je už tady mezi námi. Nicméně na začátku se ptám, zda má zájem vystoupit veřejný ochránce práv Stanislav Křeček v této fázi projednávání? Ano, má. Prosím, pane veřejný ochránce práv, máte slovo. Děkuji vám. Ještě konstatuji, že zprávu znovu projednal petiční výbor.
Jak tohle budou ti norníci dělat, na to jsem tedy strašně zvědavý. I na tohle musíme myslet v okamžiku, kdy budeme vysazovat nové lesy na místech, kde jsme je desítky let měli, a teď tam nebudou.
Ta obecná poznámka se bude týkat spolupráce s Ministerstvem zemědělství, a já chci říct, že je dobrá. A připusťme si, že na to dneska nemá nikdo jednoznačnou odpověď. To, že to bude stát nesmírné finanční prostředky v řádech desítek a desítek miliard korun a za tu dlouhou dobu určitě třeba i stovek miliard korun a že tady stát musí pomoci i těm drobným vlastníkům, je jasné, protože jinak by tady zůstaly stovky tisíc hektarů holin. Pro mě neporovnatelný stav, který jsem zažil třeba před čtyřmi pěti lety, když jsem na Ministerstvo životního prostředí nastupoval a setkával jsem se tenkrát i v Lesích České republiky s určitým přezíravým postojem a s určitou bohorovností nad tím, že my máme pravdu, vždycky jsme ji měli. Podyjí, toho se to v zásadě netýká, kůrovcová kalamita. Jak rychle se bude prosazovat i v národních parcích, je samozřejmě otázka počasí, vývoje počasí. Bohužel zatím ten letošní rok, do něj nevstupujeme s dobrým základem vzhledem k minimálnímu množství sněhu a k nadprůměrným teplotám, ale uvidíme. Je to samozřejmě věštění z křišťálové koule. A za druhé, budeme chránit okolí, to znamená okolní vlastníky, pufračními zónami, a to ve všech národních parcích. A říkám znovu, i tady můžeme očekávat vyšší těžby. A také to musíme řešit. A úplně poslední poznámka se týká České inspekce životního prostředí.
Nyní tedy přeruším tento bod, protože bude sloučená rozprava.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Páni ministři, paní a pánové, jenom velmi krátce, protože vše, co mělo být řečeno, již bylo řečeno pány ministry.
Já jsem byla velmi ráda, že mě pan ombudsman přijal minulý týden na návštěvě v Brně. Hovořili jsme také o problematice bydlení. A včera jsem koukala, že vyšla tisková zpráva k tomu, jak je zbytečné, když bariérou pro vstup do bydlení je nemožnost složit jistinu, kauci. Tolik stručný postoj k tomu, co bylo řečeno i před chvílí, protože mně opravdu přijde důležité připomínat vše dobré, co tento úřad a jeho zaměstnanci pro tuto zemi dělají.
Pan předseda Marian Jurečka je přihlášen s faktickou poznámkou, ale to asi neplatí. Takže paní poslankyně Jarošová má slovo v rozpravě.
Děkuji za slovo. Přeji vám dobrý den, vážené dámy a pánové. Dovolte, abych se vyjádřila k výroční zprávě o činnosti veřejného ochránce práv. Jistě se všichni shodneme, že tento úřad musí být místem maximální profesionality a nestrannosti, protože často bývá místem posledního dovolání našich občanů proti porušování jejich práv. Práce ombudsmana je v mnoha případech záslužná. Většina podnětů, které jim přichází, je z oblasti sociální, to znamená stížnosti na špatně vypočtené důchody nebo dávky pro lidi se zdravotním postižením, ochrany dětí a další a další. Je ale velmi důležité, kdo je zvolen do čela jeho vedení. Spíše jsme tak mohli nabýt dojmu, že než o nestranný úřad se jednalo o velice angažovanou multikulturní neziskovku, která hájila především nepřizpůsobivé lidí na úkor těch slušných. Aspoň tak to vypadalo. Stačí si připomenout některé její počiny. Začnu třeba šátkovou kauzou. V roce 2013 tvrdě vystoupila proti ředitelce Střední zdravotnické školy na Praze 10, která zakázala studentce somálského původu v souladu se školním řádem nosit do školy hidžáb. Tento velmi mediálně sledovaný případ nakonec skončil u soudu. Přitom na počátku vůbec nešlo o šátky. Dívka měla dle školského zákona předložit doklad o pobytu na území ČR, který neposkytla, a místo toho podala stížnost úřadu ombudsmanky, patrně s pomocí nějaké neziskovky. Tak si řekněme, jaká asi musela být pro paní ředitelku. Bohužel případ ještě není zdaleka u konce, neboť Nejvyšší soud osvobozující rozsudek zrušil a případ vrátil soudu prvního stupně k dalšímu projednání. Takže paní ředitelku pravděpodobně čeká další podobný kolotoč, aby hájila svou školu, osvobozenou, oproštěnou od náboženství. To dosvědčuje zejména kauza bratrů Michalákových, kde se postavila za norské úřady s prohlášením, že důvěřuje norskému systému zastoupenému Barnevernetem. Ten byl přitom několikrát kritizován i orgány Evropské unie, když označil některá jeho rozhodnutí ve věci odebírání dětí za více než diskutabilní a v některých případech i protiprávní. Dalším zajímavým případem její práce byly dvě nastrčené pracovnice, které na její žádost zavolaly do realitních kanceláří, představily se jako Romky a požádaly o zprostředkování nájemního bytu. Zde paní Šabatová patrně vyměnila svůj úřad za novou pozici - agenta provokatéra. Dnes to funguje tak, že pokud chcete úřední změnu pohlaví, je nutné předtím provedení chirurgického zákroku přeměny pohlavních orgánů, což je logické. Na základě obdrženého podnětu od paní Šabatové již Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh zákona, který by umožnil úřední změnu pohlaví bez podstoupení chirurgických zákroků. Stačilo by jen zajít na matriku a nahlásit změnu pohlaví a klidně každý měsíc, tak jak se cítím nebo jak se mi to hodí. Předloha tohoto zákona se zatím naštěstí nedostala do schvalovacího procesu. Ten dneska obcím umožňuje vymezit oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a osoby, které se do takové oblasti přistěhují, nemají nárok na doplatek na bydlení. To má zabránit dalšímu rozvoji byznysu s chudobou. Dle paní Šabatové jsou tato ustanovení v rozporu s ústavním pořádkem a měla by být zrušena. Ústavní soud zatím také nerozhodl. Paní Šabatová také velmi podporovala uzavírání manželství párů stejného pohlaví a doporučila Sněmovně, aby je uzákonila. Páry by podle ní měly mít právo adoptovat i děti, s čímž naše hnutí SPD zásadně nesouhlasí. Dále také navrhla hned několik zásadních změn týkajících se jak rodinného života, tak ochrany před diskriminací nebo i vzdělávání o specifikách sexuálních minorit. Lidé s odlišnou sexuální orientací by podle ní měli mít možnost přiměřeného finančního odškodnění za způsobenou diskriminaci, ale myslím si, že to jsou jen uměle vyvolané problémy. Zřejmě proto, aby měly neziskovky, které se diskriminací zabývají, důvod k existenci a k bezplatnému čerpání peněz z našich daní. Další aktivitou byl návrh na změnu antidiskriminačního zákona, ačkoli dosavadní celkem dobře deset let fungoval. Nemyslím si, že změnou tohoto zákona se změní něčí údajné předsudky. Toto bylo několik případů během jejího šestiletého funkčního období. Já sice chápu, že výkon takto odpovědné a náročné funkce je velice složitý a že se nelze zavděčit všem stranám projednávaných případů, přesto jsem přesvědčena, že veřejný ochránce práv a jeho úřad nemůže sloužit jako prodloužená ruka různých neziskovek s politickým programem a též stranit některým lidskoprávním aktivistům. Nelze přece upřednostňovat menšinové skupiny na úkor většinové společnosti, tak jak to mnohdy sleduji. To, že je něco menšinou, totiž ještě neznamená, že je pravda na jeho straně. Bohužel musím konstatovat, že v případě minulé ombudsmanky se tak nedělo, a pevně věřím, že nově zvolený ochránce práv pan Stanislav Křeček bude ke své práci přistupovat odpovědněji a bude lépe naplňovat poslání tohoto úřadu, tak jak bylo při jeho schvalování zamýšleno.
Určitě jsou to staletí, určitě to nejsou desetiletí, protože v posledním desetiletí naopak můžeme říci, co všechno pozitivního za poslední desetiletí se v přírodě stalo, ale ono to vůbec nestačí a nebude to stačit. Za pár let poznáme, co všechno jsme tady stovky let opravdu páchali. Nemám na mysli jenom meliorace. Po roce 1989 se výrazně zvedlo množství odkanalizovaných měst a obcí, domácností napojených na kanalizace, ale my jsme udělali také to, že jsme budovali jednotné kanalizace, to znamená, že jsme dešťovku pouštěli do čistíren odpadních vod, do potoků a do řek a té vody jsme se rychle zbavovali. Stojí před námi velká výzva. Já jsem poslal panu ministrovi zemědělství nějaké návrhy na usnesení. Dovolil jsem si tady odhadnout termín aspoň do poloviny letošního roku, neboť spousta těch dat je známých. Snad jsem řekl vše, co jsem chtěl. Budou potřeba finanční prostředky, a nemalé.
Ano samozřejmě, paní zpravodajko, máte pravdu.
Takže ještě jednou opravuji. Takže to není dobře. A teď se vrátím k tomu, k čemu mě vyzval pan místopředseda. Musím říct, že některé rezorty budou rády, protože už to splnily, některé nebudou rády, protože ty podněty buď nesplnily, nebo se k nim nedostaly. To uvidíme.
Ano děkuji, paní zpravodajko. Tím jsme se vyrovnali se všemi formálními věcmi, které bylo potřeba projednat, a nyní se vrátíme zpátky do všeobecné rozpravy. Já jenom připomenu, že rozprava byla přerušena v okamžiku, kdy byl vyzván pan poslanec Radek Rozvoral, aby vystoupil, jak nám to říká stenoprotokol. Takže pan poslanec Rozvoral je nyní na řadě.
Hnutí SPD nedá souhlasné stanovisko ke schválení této výroční zprávy, kterou zpracovala bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. I když samotná výroční zpráva je profesionálně graficky zpracována, rozdělena do logicky řazených kapitol a celkově jako dokument působí velmi dobrým dojmem, tak ale musím konstatovat, že máme v našem hnutí výhrady k práci paní Šabatové coby veřejného ochránce práv, kterou odvedla za rok 2018, tedy v tom období, ke kterému se na základě předložené zprávy vyjadřujeme. Výsledkem byla podaná žaloba školy na ombudsmanku z titulu ochrany osobnosti pro nesprávný úřední postup a konstatování Policie České republiky, že šetření instituce veřejného ochránce práv nebylo provedeno nestranně. V této souvislosti byla paní Šabatová kritizována i panem prezidentem Milošem Zemanem, který naopak udělil ředitelce výše uvedené školy Ivance Kohoutové za její postoj v této kauze státní vyznamenání. Zmíněné vybrané situace mají společného jmenovatele. Tím je neobjektivita šetření bývalého veřejného ochránce práv a mnohdy jeho účelově zaměřené jednání.
Dobrý den, vážený pane ombudsmane, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. A přesně v takovémhle případě v minulém roce Úřad veřejného ochránce práv pomohl mamince, která byla schopna se o své dítě postarat, měla k tomu veškerou vůli, dokonce i podporu své rodiny, aby ji úřady nezbavily toho práva, nezbavily ji té možnosti osobně pečovat.
Postupujeme tedy teď jako v sloučené rozpravě po vystoupení kolegy Profanta, jako když máme sloučenou rozpravu k zákonům nebo k jiným tiskům.
Dobré dopoledne, vážení kolegové. My jsme se k tomuto kroku museli uchýlit, jelikož pan premiér viditelně není příliš schopný manažer, neumí si zorganizovat čas a neumí přijít na interpelace. Chci velmi poděkovat ministrům, kteří sem zodpovědně chodí. Ale jak tady před chvílí řekl i pan předsedající, písemné interpelace jsou dvě hodiny týdně v zasedacím týdnu, ty jsou tři ze šesti týdnů, plus jsou nějaké prázdniny a podobně, to opravdu není moc.
Nyní v rozpravě pan poslanec Jakub Michálek.
Jestli tomu správně rozumím, tak pan premiér měl určitě jiné důležité, závažnější povinnosti, než je účastnit se jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a odpovídat na dotazy poslanců na základě písemných interpelací. Jsou to interpelace hromadné. A bylo by zajisté vhodné si položit otázku, proč tolik poslanců považuje za nutné se ptát na to, proč pan premiér nechodí na písemné interpelace. No asi proto, že to je velký problém, že sem nechodí a ignoruje Poslaneckou sněmovnu v takto důležité věci. Naše interpelace je zkrátka protestem proti tomu, že pan premiér sem nechodí. A projednávají se tady velmi závažná témata. Projednává se tady energetika. Projednávají se tady invalidní důchodci. Projednávají se tady vyloučené lokality a akutní problémy na sídlištích jako Janov, duplicitní kontroly ve veřejné správě, neprůhledné hospodaření ČEZu, příprava České republiky na předsednictví Evropské unie. To jsou všechno důležitá témata a premiér by měl být schopen a připraven odpovídat na dotazy poslanců. Máme nyní 41. schůzi Poslanecké sněmovny. Nemusíme počítat ty mimořádné, protože na nich se interpelace nekonají. Stejně tak nebudeme počítat ty termíny písemných interpelací, na kterých nebyla žádná interpelace na předsedu vlády. Zůstává nám včetně dneška celkem 26 termínů písemných interpelací, kdy tu měl pan premiér být a odpovídat poslancům. A kolikrát pan premiér Babiš přišel? Místo toho je tedy na hokeji nebo na Karlštejně na výletě. Každý člen vlády občas na jednání parlamentu chybí a každá opozice si vždycky stěžuje, že ministři chodí málo. Ale přestat chodit téměř úplně, to je něco, co si žádný premiér nikdy nedovolil. A dávat tuto naši hromadnou interpelaci, která má na problém upozornit, za důvod, proč nechodit, je skutečně jen výmluva. Institut písemných interpelací ztrácí v případě ignorování ze strany předsedy vlády svůj smysl. Abych nezůstal jen u naší strany, paní poslankyně Kovářová třeba premiéra interpelovala a on půl roku nepřišel. Rozposlána poslancům byla v květnu 2019 a následně byla projednávána 30. 5. 2019, kdy byla přerušena, 6. 6. 2019, kdy byla přerušena, 26. 6. 2019, kdy byla přerušena, 11. 7. 2019, kdy byla přerušena, 12. 9. 2019, kdy byla přerušena, 26. 9. 2019, kdy byla přerušena, 17. 10. 2019, kdy byla přerušena, 24. 10. 2019, kdy byla přerušena, 7. 11. 2019, kdy byla přerušena, 28. 11. 2019, kdy bylo ukončeno projednání bez přijetí usnesení. Takže v listopadu jsme se konečně dostali k dokončení projednávání interpelace paní poslankyně Kovářové, která byla podána v dubnu. Ohledně interpelace paní poslankyně Olgy Richterové, která se týkala sociálně vyloučených lokalit a akutních problémů na sídlišti jako Janov, sněmovní tisk 376, ta byla přerušena čtyřikrát, než byla potom projednána. Byla na to připravena. Stejně tak tady mám příklad interpelace pana poslance Lipavského - příprava České republiky na předsednictví České republiky Evropské unie, která nemohla být projednána kvůli tomu, že se předseda vlády nedostavil, ani nebylo přijaté jiné usnesení. Takže to jsou všechno poměrně závažná témata. A poslanci jsou tady od toho, aby samozřejmě kontrolovali vládu, která je jim odpovědná.
Témata, se kterými já přicházím, to nejsou žádná politická témata, to není žádné politikaření. Pan premiér se vyjadřuje tak, že se chce soudit s Evropskou komisí.
Nyní pan poslanec Třešňák, připraví se pan poslanec Holomčík, také s faktickou poznámkou.
Pouze tady přednášel své politické proklamace. Takže neobviňujte opozici z toho, že interpelace využívá k jakýmsi politickým hrátkám. Byl to pan premiér, který takto využil interpelace 5. prosince loňského roku.
Nyní pan poslanec Holomčík, připraví se Věra Kovářová.
Vážené dámy, vážení pánové, my máme pověst - nebo pověst. Přečetl jsem si o Pirátech, že jsme anarchisté, že jsme nepřátelé parlamentní demokracie, a přitom když se na to podíváte, tak Piráti tady brání parlamentní demokracii před premiérem, který tím pohrdá. To není o tom, že pan premiér pohrdá opozicí. Na to má právo, byť je to špatně, ale on pohrdá celým Parlamentem. To je ten problém.
Poslanecké sněmovny a abychom si to s ním vyřešili v bufetu, takže tady máme nějaké řešení, ale přece jenom to jsou pak nějaké neformální rozhovory.
Nyní pan poslanec Václav Votava, připraví se pan poslanec Kytýr.
Kolegyně, kolegové, já jsem velice rád, že pan kolega Michálek ocenil přítomnost pana vicepremiéra Hamáčka. On se také obrátil na nás, jestli nám nevadí, že ministři nebo premiér nechodí na interpelace. Mně osobně to vadí. A vadilo mi to vždycky. Rozmohl se tady takový nešvar. Já tedy nejsem nějakým pravidelným interpelentem, ale pokud samozřejmě mám interpelaci připravenou a chci ji přednést a chci také odpověď, no tak také chci, aby tady ten ministr byl. A měl by odpovídat, i když se mu interpelace nelíbí, i když ho irituje, já nevím, jak bych to dál nazval, ale má odpovídat.
Nyní pan poslanec Jaroslav Kytýr s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající. Evidentně jsme se nepochopili. Já jsem tady ve svých slovech vůbec nezpochybňoval úlohu interpelací, jejich důležitost a nutnost o nich diskutovat ve věcných věcech.
Ale jak to řešit? Tady kolega Michálek navrhoval jakousi mimořádnou schůzi. To přece nejde. Ústavní soud konstatuje: musí tyto tři moci existovat na sobě nezávisle, což neznamená, že by nebyly propojeny, ale musí být natolik samostatné, aby si jedna moc nemohla přisvojovat pravomoci ostatních. Z principu dělby moci vyplývá, že ani orgán moci zákonodárné, která je v parlamentní formě vlády dominantní, není oprávněn překračovat pravomoci dané Ústavou, tedy zasahovat do pravomocí orgánů jiných.